Jaká je pravda?
Druhá věc, druhý bod je ono řešení přes advokátní úschovu.
Pokud ne, obecnou rozpravu končím. Pan zpravodaj také nemá. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za pozornost.
Podle jednacího řádu se hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům. To zůstane daňovým poplatníkům a oni mohou ty peníze investovat do jiných věcí a vrátit je do ekonomiky.
Kdo dál do podrobné rozpravy? Protože nepadl žádný návrh, který bychom mohli hlasovat ve druhém čtení, končím druhé čtení tohoto tisku, bodu číslo 20, a děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Prosím, pane místopředsedo, abyste se ujal svého slova.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru představuje novou komplexní právní úpravu spotřebitelských i hypotečních úvěrů, kterou je rovněž implementována evropská směrnice o úvěrech na bydlení. Dovolte mi nyní zopakovat to nejdůležitější. Zákon především posiluje ochranu spotřebitelů, zvyšuje nároky na distributory retailových úvěrových produktů a zlepšuje podmínky pro účinný výkon dohledu nad činností nebankovních poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů. Dále převádí veškeré licenční a dohledové kompetence nově na Českou národní banku. Návrh zákona tímto reaguje i na usnesení Nová podoba regulace spotřebitelských úvěrů byla ve všech fázích legislativního procesu důkladně konzultována jak s širokou odbornou veřejností, tak se všemi poslaneckými a senátorskými kluby. Nová právní úprava sektoru úvěrů vyvolá potřebu změny několika souvisejících zákonů. Návrh těchto změn je předmětem samostatného návrhu změnového zákona. Avizuji proto, že v rozpravě bude navrženo zkrácení lhůty pro projednání garančním výborem na sedm dní, tak aby třetí čtení návrhu zákona mohlo proběhnout ještě na této schůzi.
Ještě než budeme pokračovat, byla doručena omluva pana poslance Okamury a Radima Fialy od 18.30 do konce jednacího dne. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Dobrý večer, dámy a pánové, vážení kolegové, vládo, vážený pane předsedající. Rozpočtový výbor se zabýval tímto návrhem zákona dne 30. března na své 38. schůzi a dovolte mi, abych vás seznámil s jeho usnesením: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 Děkuji za pozornost.
za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky, tak jak jsou uvedeny v tomto bodu - odkazuji na písemné vyhotovení; Ještě jednou děkuji za slovo.
Já si nebudu ani stěžovat ani fňukat. Opoziční okénko si vymysleli vládní politici, aby ukázali údajně vlídnou tvář k návrhům opozice. Pavel Bělobrádek, Daniel Herman, Helena Válková, Jiří Koskuba, Jiří Mihola, Jan Bartošek a tak bych mohl pokračovat. Takže takhle si pan předseda Sklenák představuje opoziční návrh zákona, když tam jsou zástupci všech vládních stran. A my, protože jsme to považovali a považujeme za zbytečný návrh zákona. To, že vy mlčíte a pak hlasujete, na to máte plné právo, ale od nás to očekávat nemůžete. My jsme vám pomohli a takové dobré návrhy zákona jsme společně prosadili. A kdybyste občas pustili i jiné návrhy zákona... Tomu já rozumím, já se žádného koaličního okénka nedovolávám.
S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Ivan Pilný.
Takže je to opravdu zbytečná ztráta času. Měli bychom zachovat nějaké všední dny a nechat to být tak, jak to je, a věnovat se zákonům, které jsou daleko důležitější.
Já se domnívám, že z nějakého návrhu, na který každý má právo, tady paní kolegyně Válková udělala to, co udělala svým návrhem. Ale chci se spíš vyjádřit k vystoupení pana předsedy klubu sociální demokracie. Čím více vám věci nefungují, tím více tady cítím, že narůstá arogance. Já se domnívám, že pan předseda Sklenák by měl vzít svá slova zpět. Nebo my budeme prosazovat skutečně, aby naše návrhy, které tady leží někdy i přes dva roky, už dneska, byly projednány. Tohle tady nepamatuji za minulé období, že by takto arogantně bylo s opozičními návrhy nakládáno.
Děkuji panu předsedovi Laudátovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal.
Děkuji, já tady nebudu zdržovat, jenom předpokládám, že pokud jde o 17. listopad, tak mě jako spoluorganizátora nikdo nebude podezírat, že jsem tady hlasoval pro návrat k mezinárodnímu studentskému dni ve prospěch kolegů z komunistické strany. Máme každý právo na interpretaci. Mně se líbí si neustále připomínat to, že komunistická strana a vláda v této zemi padla díky tomu, že nechala na Mezinárodní den studentstva zmlátit studentskou demonstraci policisty. A to si myslím, že je ten point.
S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Grospič, po něm pan poslanec Novotný, všechno faktické poznámky.
Jestli vy volíte tenhle tón, tak se nedivte, že ho opozice zvolí taky. A nemá to žádný význam.
Nyní pan poslanec Grospič, ten ruší svoji přihlášku. Pan poslanec Novotný s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já, ač se cítím docela mlád, tak již jsem pamětník. Já vám chci připomenout ještě jeden aspekt, proč jsme byli proti. Tyhle reminiscence my tam nechceme vracet. Já bych ho dalším přídomkem nekomplikoval.
Děkuji panu poslanci Novotnému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče.
Zanechme politických přestřelek, vyzývám vás k tomu jedinému rozumnému - pojďme hlasovat a pojďme k dalšímu pořadu schůze.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi.
Jan Lucemburský jí tehdy odebral děti a od té doby, tak jak zde bylo řečeno, se vlastně Václav nebo později Karel IV. se svou matkou nesetkal.
Děkuji panu poslanci Bendlovi.
Děkuji, pane předsedající. Já musím říci, že jsem se také v době svých studií hodně zajímal o období Přemyslovců, které je pro naši zemi klíčové, a jsem přesvědčený, že Eliška Přemyslovna si zaslouží to, aby stála v kalendáři po boku svého velikého syna. A jestli někdo v útlém věku vtiskl svému synovi zásady, z kterých pak celý život čerpal, byla to opět ona. Jestli byla emotivní, nebo ne, na to se historické anály dívají různým způsobem. Mohl bych tady citovat historiky Pekaře, Kadlece. Děkuji vám.
Já děkuji panu ministru Hermanovi.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jenom velmi stručně postoj naší politické frakce. Já musím říct, že trochu cítím s panem kolegou Sylorem. On prostě měl intenzivní pocit, že chce tento svátek Elišky Přemyslovny z důvodů, které jsou určitě úctyhodné, dostat do českého kalendáře. Senát nám to zpátky vrací i s tou Eliškou. A já chápu pana kolegu Sylora, že je mu celkem jedno, co k tomu všechno ten Senát přidal, jenom když mu schválíme tu Elišku, protože kvůli tomu to předkládal. Já prostě respektuji většinovou vůli Sněmovny, jenom dovolte, abych vám řekl, že jsou svátky, které jsou ve své podstatě úctyhodné a historické, nicméně komunistický režim je dramaticky zprofanoval. Název, který stále ještě je v našem platném právním řádu, Den boje za svobodu, plně uctívá oběti studentů a odbojářů z roku 1939, plně uctívá odhodlání studentů v roce 1989 a nemá nic společného se zločinným komunistickým režimem. Z našeho pohledu je to zase jeden malý krůček k odbourání odmítnutí komunistického režimu z roku 1989, a teď bych to mohl vyjmenovávat krůček po krůčku. Už můžeme mít estébáky ve vládě, už máme zase Mezinárodní den studentstva, už je tady mnoho dalších věcí, které říkají to, co předtím vlastně bylo naprosto normální.
V rozpravě padlo několik otázek na paní ministryni Šlechtovou, která předkládá tento návrh zákona, tak prosím, jestliže odpovídá, nechte ji v klidu vysvětlit své postoje. Děkuji.
Takže já nebudu reagovat na to, zda já jsem spokojena. Já za tím zákonem stojím, tak jak je napsán. Vylučuje se v tomto zákoně... Děkuji, pane předsedající. Úplně v závěru bych možná chtěla říct dvě věci. Jednak to, co říkal pan poslanec Bendl. Ano, říkala jsem to opět ve druhém čtení, ve třetím čtení, MMR dalo pozměňovací návrh, který měl zhruba sto bodů, byly to formální úpravy. Nic by se nestalo. Jsem za to ráda. Ten zákon má novou systematiku, novou konstrukci. Je to nový zákon, ty směrnice jsou taky úplně jiné a my jsme se to snažili zjednodušit. Tak a ohledně těch důsledků. Já jsem to sdělovala v prvním, druhém čtení, říkala jsem to v Senátu a trvám na tom a zopakuji to znova. Vinili byste toho ministra. Já mám povinnost a já se zpovídám vám, Poslanecké sněmovně. Já jsem vaše exekutiva a já vás musím informovat o možných rizicích a ta rizika jsem zopakovala při všech čteních projednání v Poslanecké sněmovně, zopakuji je znovu. A pokud ho dostaneme, tak samozřejmě to znamená pokuty, sankce a následně. To, co jsem zde sdělovala, že Evropská komise může pozastavit proplácení plateb. Takže ano, my máme takovou image, tak špatnou image, že se domnívám, že Evropská komise samozřejmě má na nás jiný metr. Ještě bych ráda sdělila jednu věc, a říkáme to často. Česká republika je suverénní stát. Všichni to zde opakujeme, všechny politické strany říkají, že Česká republika je samostatný suverénní stát.
Děkuji paní ministryni a ptám se - pan senátor chce vystoupit?
Senát přistoupil k tomuto návrhu tak, jak přistoupil. Také tehdy Evropská komise říkala, že pokud ten zákon mít nebudeme, tak nebude Česká republika čerpat peníze. Nicméně pokud byla dohodnuta a respektovali jsme požadavky Evropské komise na znění zákona, potom Evropská komise také s tím zákonem jako takovým souhlasila. Takže prakticky stejně, když to přenesu na tuto dobu, pokud je obsah toho zákona odsouhlasen Evropskou komisí, tak dle mého názoru a mých osobních zkušeností s tím předcházejícím projednáváním nemá Evropská komise důvod, proč by proti České republice zasahovala. To znamená, v okamžiku, kdy bude zákon schválen a bude nabývat účinnosti, tedy před nabytím účinnosti, už tento zákon bude mít k dispozici všechny prováděcí předpisy.
Podle zákona o obchodních korporacích nelze v rámci společnosti s ručením omezeným zřídit dozorčí radu. Písmena a) a e) tohoto paragrafu si tedy vzájemně odporují. Je navrženo vypuštění písm. e), které požaduje zřízení dozorčí rady. h) zrušuje, ostatní písmena se přeznačí. Ustanovení písm. h), které požaduje, a teď bych prosil, abyste mi věnovali pozornost, požaduje realistický... Toto ustanovení požaduje realistický obchodní plán jako podmínku získání oprávnění k činnosti. Ovšem nikde není řečeno, co to vlastně je realistický obchodní plán ani jaké má mít parametry. Mně to přijde poměrně logické. V důvodové zprávě je navrženo, že je to harmonizační. Je to i tak označeno. Opět je to v důvodové zprávě i v tom samotném tisku označeno jako harmonizační bod a ta samotná směrnice nic takového neobsahuje. Navrženo je to proto, aby se dala v praxi využít celá šíře institutu zajištění podle občanského zákoníku. Já asi rozumím tomu, jak se tam ta částka dostala, ale myslím, že o tom mluvil pan předseda Votava, že je prostě rozdíl podle té výše poskytnutého spotřebitelského úvěru. Občanský zákoník a další předpisy stanoví, že s vymáháním se nemá otálet. Obecně platné právní pravidlo, že právo přeje bdělým, je tak negováno. A je zřejmé, že i po tuto dobu může docházet i k případným dispozicím či znehodnocení majetku, kterým je ten úvěr zajištěn. Podle našeho názoru jde o opatření, které místo toho, aby chránilo dlužníka, jej bude spíše poškozovat. Říká, že zákonné požadavky se mají aplikovat i na úvěry uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Retroaktivita by tak byla zanesena do našeho právního řádu. Je jasné, že navržená účinnost 21. března 2016 není možná vzhledem k tomu, že už jsme v dubnu. Potom se už jenom formálně v podrobné rozpravě přihlásím k těm dvěma sněmovním dokumentům. Mnohem raději bychom ty peníze mohli dát... To znamená, není to tak, že dáme prioritu v rozpočtu, řekneme si: Dobře, třeba se shodneme, stát si na to půjčí, budeme stavět. To přece musíme změnit v tom Bruselu, jinak tu infrastrukturu nedobudujeme nikdy. A teď nám kážou o tom, jak to máme dělat my.
Já jsem byl v Bruselu několikrát v této věci, můžu vám i říct konkrétní data, jednal jsem se všemi dotčenými, stejně jako pan ministr Ťok, nejenom tedy naši náměstci, jednal tam i premiér. A ano, my bohužel na toto reagujeme a musíme reagovat. A není pravda, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, že se nedá nic dělat. A na to máme celou řadu důkazů, včetně písemných. Takže prosím nelžete, ta situace je jiná, není jednoduchá.
Pane předsedo, dámy a pánové, pokud si vzpomenete, tak já jsem tady neúspěšně dvakrát nebo třikrát navrhoval zařazení tohoto bodu. V materiálech se teď operuje s částkou 261 miliard, protože tam přibyla ještě voda. Stavby na vodě. Pan ministr také udělal třístránkový výčet, co v minulosti až do nedávné minulosti Ministerstvo životního prostředí v dané věci se snažilo podnikat. Myslím si, že jde o tak fatální průšvih, který v historii nejenom českého, ale i československého dopravního stavitelství prostě nemá obdoby. Ministerstvo životního prostředí teď, za současné vlády, nepostupovalo šťastně, dokonce si myslím, že velmi nešťastně, a nikde neslyším, že by padla jedna jediná hlava nebo bylo na někoho poukázáno, že také za to nese osobní odpovědnost. Ne dnes, ale říkám rovnou, že ve variabilním týdnu navrhnu, abychom zařadili bod ve Sněmovně, a budeme na něm hodně trvat, Situace v resortu životního prostředí. Prostě jak dlouho se to bude odkládat. Bylo avizováno, že tam bude řada připomínek, a tak v každém případě to nebude jednoduchý zákon. Když tady minulý týden byl přednesen návrh na pevné zařazení na dnešek, tak přece pan ministr životního prostředí musel vědět, že zítra mizí do Spojených států na oficiální návštěvu, jestli se nemýlím, takže tu nebude, nepadlo tady ani slovo. K tomu bych přibalil třetí fatální problém. S tím, že ještě to stálo spoustu peněz. A vláda včera znovu přerušila ten bod, aby unikátní přírodu, kterou bezesporu je minimálně ta Natura, když již ne Slavičí ostrovy, tak prostě kvůli tomu ohrožuje čerpání z celého operačního programu Životní prostředí. Jste prostě hazardéři.
Děkuji panu poslanci i paní ministryni. Prosím, pane poslanče.
Nechci ji tady podrobně uvádět, neboť je to opravdu na delší čas než na dvě minuty, které mám vymezeny, a vy jste mi doposud na tuto interpelaci neodpověděl. Doufám, že tentokrát už se odpovědi dočkám. Děkuji. Já jsem před interpelací dal panu ministrovi všechny podklady důležité k odpovědi na tuto interpelaci. Pokud ne, čím byla zrušena. A zároveň odbor 150 Ministerstva dopravy byl opakovaně požádán, aby s přílohou číslo 3 tohoto projektu seznámil dotyčné STK, a zřejmě se tak nestalo. Prosím, pane ministře, o vaše reakci.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
Tato metodika je univerzální a týká se plně i zkoušení brzd z vozidel s více poháněnými nápravami. Univerzální řešení opravdu neexistuje. Snaha vyjetí vozidla z válců velký pasivní odpor kola atd. Pro vozidlo tento pokus nepředstavuje žádné nebezpečí poškození. Výsledek studia shrnující poznatky ze zahraničí byl ten, že neexistuje univerzální řešení. Jsou konstrukce vozidel, které zkoušku na konvenční zařízení brzdném umožňují, jiné ne. Zmiňovaná příloha číslo 3, stejně tak jako zmiňovaný projekt není a nikdy nebyl závazným pro činnost STK, ale slouží jako podklad pro další činnosti v oblasti kontroly brzd. Veškerá stanoviska, která byla v minulosti v této problematice vydána, byla vytvořena na základě dostupných relevantních informací. Když tak si to ještě potvrdím a odpovím vám. Píše se tady, že zmiňovaná příloha číslo 3, stejně jako zmiňovaný projekt nebyl závazným pro STK.
Děkuji přítomným.
Podnikatelský záběr těchto firem byl značný. Podnikání v této oblasti preferovali, a to hned ze dvou důvodů. A tento systém byl po roce 1949 mohutně rozvinut a trvá ve zcela nových kvalitativních i kvantitativních dimenzích do dnešní doby. Zpravodajské působení departmentu proti vnitřnímu nepříteli bylo zaměřeno především na veškeré možné aktivity spojené s ideologickou diverzí vůči nepříteli, vymezenému oficiální doktrínou komunistické strany, a to jak vnitřnímu, tak vnějšímu. Je to China Association for International Friendly Contacts, CAIFC, čili Čínská asociace pro mezinárodní přátelské vztahy. CAIFC je v podstatě jednou z rezidentních agenturních organizací, skrze které Styčný odbor působí. Úzce s ní propojená, pane premiére, je China CEFC Energy Company, k čemuž se dostaneme níže. Významně tak rozvinul koncept samostatného zdroje financování lidové armády existujícího paralelně vedle financování ze státního rozpočtu.
Já také mnohem častěji používám Česká republika než Česko. Ale ten pojem Česko už u nás za poslední léta zdomácněl. Je obecně používán v médiích. Používají ho občané také velmi často. I v zahraničí čas od času se snaží vyjádřit náš název jednoslovně. Dopadá to různě. To možná povzbudilo ministra zahraničí, aby s touto iniciativou přišel. Určitě nikdo nikoho nebude nutit k tomu, kterou z těchto alternativ má používat, jestli má používat oficiální název České republiky Česká republika, nebo ten jednoslovný název Česko. Jde o to, abychom skutečně měli oficiální překlad. Děkuji paní poslankyni za její upozornění, které se týká názoru na správnou gramatiku v angličtině.